Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
Děkuji. A nyní tedy už jsme v otevřeném dalším bodu, Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře. Je to první volba, první kolo, protože dne 30. května končí volební období člence Rady ČTK, paní Janě Gáborové. Lhůta byla do 2. května do 12 hodin. Následně jsme na komisi přijali usnesení per rollam číslo 96 ze stejného dne. V tom usnesení máme pouze jednu nominaci a je to paní Jana Gáborová, která je navržena hnutím ANO. Mohou být tedy dvě funkční období opětovně za sebou. Jak jsem řekl, navrhujeme volbu tajnou, dvoukolovou. A nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy k tomuto bodu a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Je někdo, kdo se hlásí do rozpravy? Tím tedy rozpravu končím.
Budeme hlasovat o tom, že Sněmovna souhlasí v případě volby člena Rady ČTK s provedením volby tajným způsobem.
Ano, děkuji, a já zahajuji hlasování.
A prosím tedy o přerušení tohoto bodu k provedení volby a otevření dalšího volebního bodu.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
Děkuji. Moc, prosím o klid, tohle je důležitý bod. Je to viceprezident NKÚ, který zatím rok nebyl obsazen. Tady doplňuji, že tu volbu provádí prezident republiky na základě návrhu nás, Poslanecké sněmovny. To znamená, ten návrh už nebyl platný, následně tedy volební komise vyhlásila novou lhůtu pro kluby na nové nominace. První je od poslaneckého klubu SPOLU, kolegové navrhují pana Jana Málka, a druhá nominace je od poslaneckého klubu hnutí ANO, který navrhuje našeho kolegu, pana poslance Romana Kubíčka. Jsou tedy dva návrhy, v abecedním pořadí: Roman Kubíček za hnutí ANO a Jan Málek za poslanecký klub SPOLU. Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, i zde navrhuje komise volbu tajnou. Za třetí, a to je ten rozdíl, ten detail, zvolenému kandidátu na jmenování do funkce viceprezidenta NKÚ započne devítileté funkční období nejdříve dnem jmenování prezidentem České republiky. I zde, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a následně o hlasování o způsobu volby - tajně.
Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, tím pádem rozpravu končím.
Máme pouze dva lístky, takže stanovuji pouze 9 minut.
Děkuji a já tímto přerušuji schůzi do 15 hodin. Jenom podotýkám, že organizační výbor zasedne 10 minut po ukončení.
My jsme řekl bych mírně zpomalili práci na této takzvané velké novele. Takže práce neustaly, mírně se zpomalily, a určitě v následujících týdnech bude příležitost se pobavit i se zástupci opozice o principech této velké novely. Jenom připomenu, že zvažujeme jak variantu rozšíření okruhů koncesionářů, to už jsem tady zmiňoval, tak v rámci té pracovní skupiny se vede i diskuse o nějakých změnách, myšleno tedy zvýšení koncesionářských poplatků. To my v žádném případě nemíníme dělat. Tak to asi k těm základním dotazům, které padly především od kolegů pánů poslance Babky a Juchelky. Jsem připraven reagovat ještě na další připomínky a pak si určitě vezmu ještě krátké závěrečné slovo.
Také děkuji. Mám tu dvě faktické poznámky, první pan poslanec Juchelka a hned za ním pan předseda Fiala. Pane poslanče, prosím.
My vidíme na těch činech, že to je naopak.
Děkuji za dodržení času a nyní je na řadě pan předseda Fiala.
Jsem přesvědčen, že Nejvyšší kontrolní úřad pro kontrolu veřejnoprávních médií by byla nezpochybnitelná autorita.
Také děkuji za dodržení času a nyní je přihlášen pan ministr Baxa s faktickou poznámkou.
Jenom chci potvrdit to, že to je jedním z našich cílů v rámci mediální legislativy.
S faktickou poznámkou už nikoho neeviduji a nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Koten. Nikoho dalšího už do rozpravy neeviduji.
O tom opět statisíce živnostníků neví. Zároveň většina z nich hodlá podávat svá daňová přiznání i nadále standardním způsobem, na které jsou zvyklí. Značné množství živnostníků také nepracuje s internetem či počítačem, takže činnost Fialovy vlády a ODS tedy objektivně směřuje proti zájmům živnostníků, které hnutí SPD naopak vždy pevně hájí. Jak už jsem mluvil navíc, teď ještě všem občanům budete zvyšovat daně a živnostníkům chcete zvýšit daně také. To si myslím, že je samozřejmě úplně nepřijatelné, a my za SPD říkáme, že jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Drtivá většina z těchto osob byla odhalena v souvislosti s nelegálním pobytem na území České republiky. Mnozí z těchto migrantů se prokazovali podle cizinecké policie falešnými doklady. My podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, aby prostě ty kontroly tam byly, a to neznamená fronty na hranicích, jak zase někdo lže - vždycky z těch oponentů straší, překrucuje slova. My to tady říkáme už více než rok, že čeští občané mají kvůli Fialově vládě nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. Ano, slyšíte dobře, nejvyšší ceny energie platíme v celé Evropě kvůli Fialově vládě, takže ta neschopnost Fialovy vlády prostě něco pozitivně řešit pro české občany je úplně černé na bílém a je to šílené. Vyplývá to z aktuální analýzy evropského statistického úřadu Eurostat. Čeští občané a podnikatelé platili v tomto období za 1 kWh silové elektřiny 38 eurocentů, což byla v absolutních číslech čtvrtá nejvyšší cena v Evropě a po přepočtu na paritu kupní síly spolu s Rumunskem dokonce cena v rámci Evropy nejvyšší. Ještě větší změnu k horšímu zaznamenaly české domácnosti a firmy kvůli Fialově vládě z hlediska dodávek zemního plynu. Vysoké ceny elektřiny a plynu jsou rovněž hlavní příčinou rekordní míry inflace v České republice, která je opět jednou z nejvyšších v Evropě. Tyto údaje Eurostatu mimo jiné ukazují, že Fialova česká vláda pro snížení cen energií neudělala prakticky nic a že špatně provedené a opožděné zastropování cen nepřineslo žádné pozitivní dopady, naopak. Takže podívejte se, jakým způsobem se chová Fialova vláda, to je otřesné. Vy jste si vzali za rukojmí české občany a jejich peněženky a teď se vás nemůžeme zbavit. SPD jasně říká, že je nutné tohoto potenciálu co nejrychleji využít, zastropovat ceny elektřiny na nízké úrovni přímo u jejich domácích výrobců a výrazně snížit i cenové stropy pro spotřebitele. Musím říci, že i na základě zkušeností z posledních měsíců, i z tohoto volebního období musím říci, že většina novinářů se k nám snaží chovat korektně. Ale musím říct, že rozhodně nechceme a nebudeme házet všechny novináře a média do jednoho pytle.
Omlouvá se pan poslanec Josef Bělica, a to od 15 hodin z pracovních důvodů. Hlásíte se s přednostním právem, pane předsedo Fialo? Prosím, ujměte se slova.
Pro vládu, vládní strany a vládní koalici jsou to skutečně životně důležité priority, bez přehánění priorita. Markantně klesá jejich důvěra ve veřejnosti. Není třeba chodit zdlouhavě okolo horké kaše a brát vážně vládní fráze o tom, že jde o snahu o posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů. A vláda nezačíná u sebe, vláda má o tři ministry víc, než měly všechny vlády předtím. Vláda si odsouhlasila nekonečný počet náměstků na ministerstvech. Vláda si odsouhlasila novou agenturu pro digitalizaci. Po velkém tlaku a negativních stanoviscích včetně nesouhlasu i mnoha vládních právníků a legislativců z tohoto nehorázného plánu sešlo. A máme zde nyní k finálnímu projednání lehce odlišnou alternativu této novely, jejíž cíl je ovšem totožný: ovládnutí rad veřejnoprávních médií, zejména pak Rady České televize, sobě politicky či personálně loajálními lidmi, tedy politické ovládnutí Českého rozhlasu a České televize. Je to klasická ukázka pokrytectví a dvojího metru této vlády a stran této vládní pětikoalice. Dovolím si ocitovat vyjádření člena volebního výboru Poslanecké sněmovny, který má mediální problematiku ve své gesci, poslance Jana Laciny z hnutí STAN pro server Médiář z 21. června loňského roku. Cituji: "Hned po nabytí platnosti novely si senátoři zvolí v televizní radě své tři zástupce.
Vzhledem k tomu, že pan poslanec Juchelka ještě vystoupil v rozpravě, která tedy nebyla ukončena, tak se znovu ptám, jestli ještě někdo chce vystoupit v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Pan ministr? Ano, prosím.
Já myslím, že jsem v předchozích vystoupeních vše podstatné řekl. Dovolte mi, abych při této příležitosti na závěr projednávání tohoto zákona poděkoval všem těm, kteří se na něm podíleli, poděkoval bych za diskusi, jmenovitě kolegům Juchelkovi, Babkovi, Kolovratníkovi a dalším, protože to k této náročné diskusi prostě patří. Věřím tomu, že tento návrh zákona přispěje k posílení odolnosti veřejnoprávních médií v naší zemi.
Já se omlouvám, pane zpravodaji. Moc prosím, kolegyně, kolegové, pan zpravodaj čte návrhy legislativně technických úprav a opravdu mu není vůbec rozumět. Děkuju moc.
I toto vám navrhnu pak jako úpravu v hlasovací proceduře jako rozdíl oproti proceduře, která byla připravena z garančního výboru.
Vzhledem k tomu, že padl návrh na zamítnutí, jestli mě pan zpravodaj kontroluje, je tomu tak, tak ten bychom hlasovali jako první.
Pak by teprve šly jednotlivé kroky. Následně skupina pozměňovacích návrhů, pozměňovací návrh C, jedním hlasováním.
Takže z milé rady se nám stává taková chlebíčková rada, to znamená, přijdete, dáte si jeden nebo dva chlebíčky, zapijete to kávou, pokecáte a zase půjdete domů. Podobně tomu má být i v případě Českého rozhlasu, kde by se měl snížit celkový počet potřebných hlasů ke zvolení i odvolání jeho generálního ředitele. Podle nové předlohy už k tomu má najednou stačit většina všech rozhlasových radních, tedy 5 hlasů. Proč by měly volit dvě třetiny, když bude stačit přesvědčit polovinu? Je to zcela evidentní. Vládní koalici nejde o žádnou nezávislost České televize nebo Českého rozhlasu, o jejich transparentnost a o finanční stabilitu, jak o tom často vládní představitelé naprosto falešně hovoří, ale jen a jen o sebe, o vlastní politický prospěch a o to, aby ovládali veřejnoprávní média další dlouhá léta a aby to byli pouze vládní či vládě poplatní a zavázaní televizní radní, kteří budou rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele našeho politicky a společensky nejvlivnějšího média dalších šest let. Viděli jsme to teď při prezidentské volbě. Dokonce tato rada, která tam sedí teď, řekla, že někteří kandidáti byli jasně znevýhodněni v prezidentské volbě, a byli znevýhodněni například i moderujícím redaktorem. Takže co můžeme čekat? Vládní koalice se však dle všeho stále zřejmě úplně nevzdává ani možnosti vyměnit a ovládnout celou Radu České televize. Pokud by Sněmovna jako celek doporučení svého volebního výboru respektovala, je cesta k odvolání celé televizní rady a zvolení nové dle vládních not naprosto volná. Dámy a pánové, účelem předkládané vládní novely není na základě podrobného vyhodnocení jejího obsahu a načasování nic jiného než zachování České televize a rovněž Českého rozhlasu coby mocenských nástrojů v rukou politických stran, které tvoří současnou vládu a vládní koalici, stran, kterým jde o ovládnutí těchto veřejnoprávních médií a jejich kontrolních rad tak moc, že se při volbě jejich členů nerozpakují pošlapat ani jeden z hlavních atributů svobodného a demokratického politického režimu, tajnost volby v personálních záležitostech. Byli jsme toho zde ve Sněmovně svědky při této příležitosti již několikrát. Je důvodné se domnívat, že kdo takto zásadním způsobem opakovaně porušuje základní demokratické principy ve snaze posílit a zakonzervovat svoji politickou moc nad veřejnoprávními médii, nebude se rozpakovat porušit tyto principy včetně principů a hodnot svobodné politické soutěže, svobody projevu či politické plurality znovu a opakovaně, třeba právě tehdy, kdy bude prostřednictvím kontrolních rad řídit média veřejné služby a prostřednictvím jejich vedení rozhodovat o ovlivňování politické situace v naší zemi. A to už nemá se svobodou a demokracií vůbec nic společného, naopak, byl by to návrat zpět k režimu, který nebyl ani svobodný, ani demokratický. Poslanecký klub hnutí SPD proto předložený vládní návrh jednoznačně odmítá jako naprosto neslučitelný s ústavním systémem parlamentní demokracie. Nikdo neví, kdo je financuje.
Není to pravda, je to lež, takže to znovu říkám jak pro média, tak pro veřejnost. My jsme tady navrhovali, aby to byl bod číslo 1 a 2, a vy jste nám to zamítli tady. Tak já jsem tam na to řekl, že snad paní Pekarová nechodí, ona vůbec nesleduje jako předsedkyně Sněmovny, jaké zákony jsou v pořadí na programu schůze? Vždyť to chodí každému poslanci! Co tam dělá za těch 300 000 měsíčně? Neuvěřitelná situace. Jenom jsem vás chtěl požádat, aby někdo z vládních poslanců, já už jsem... Radši to tady recykluji a opakuji, abyste nelhali. Takto to je a jako prioritu jste si dali tady politické ovládnutí České televize. Téměř milion občanů se dosud nepřihlásil do datových schránek, které jim k 1. lednu letošního roku povinně zřídila Fialova vláda. Tento údaj vyplývá z informací Digitální a informační agentury. Statisíce občanů, kterých se to týká, ovšem tyto podstatné informace od vlády s předstihem vůbec neobdržely. Problémem je především to, že nepřihlášení do datové schránky neznamená, že schránka zůstane neaktivní. Já se za SPD nestydím za jedinou věc, co tady navrhujeme. Navíc tady přichází ještě další věc, proto jsem o tom začal mluvit, že Evropská unie za podpory Fialovy vlády schválila markantní zdražení benzinu, nafty či uhlí. Hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí, o tom žádná, samozřejmě, ale nemůže to být na základě příkazu Bruselu, ale na základě skutečných potřeb a možností českých občanů a české ekonomiky. Česká vláda dokonce souhlasila se všemi předloženými návrhy. Samozřejmě nebudu zastírat, že voliči ODS píšou. Píšou, samozřejmě, protože jsou nespokojení. Jsou velmi nespokojení s politikou ODS.
Tento dálkový přístup ke svému informačnímu systému poskytuje pojišťovna bezplatně. Podrobná odůvodnění jsou součástí těchto sněmovních dokumentů.
Dále do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Kuchař.
Děkuji za slovo. Já bych se rád přihlásil ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Je to z několika důvodů, ty dva základní uvedu. To je můj první pozměňovací návrh, který je uveden jako sněmovní dokument 2402, a je samozřejmě podrobně odůvodněn.
Také děkuji a další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Philipp. Pane poslanče, prosím.
Tento pozměňovací návrh jsem v debatě již odůvodnil a má samozřejmě důvodovou zprávu, která je k dispozici v našem systému, takže se domnívám, že už je kolem něj všechno jasno.
Také děkuji a poslední přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Brázdil. Ještě se rozhlížím, jestli někdo se ještě nehlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Zároveň, protože to je poslední bod dnešního programu, přerušuji tuto schůzi do zítřka do 9 hodin, kdy začínáme bodem Písemné interpelace. Já vám přeju pěkný zbytek dne a děkuji za spolupráci. Také děkuji. Návrh na zamítnutí se potom hlasuje až ve třetím čtení, jenom pro pana poslance.
Opravdu mám písemnou odpověď v zastoupení Evropské komise v České republice, že řízení proti České republice v této věci probíhá. To řízení opravdu není fáma, není to nějaký argumentační faul ze strany nás zastánců, je to objektivní fakt a mám to potvrzeno písemným potvrzením v zastoupení Evropské komise v České republice. Uvedu tři úplně konkrétní důvody. To znamená, to je nějaký druhý okruh argumentů, o kterém jsem tady v prvním čtení nehovořil při předchozím projednání - chtěl jsem tyto dva argumenty doplnit. Za prvé, řízení u Evropské komise proti České republice v této věci probíhá. Výsledek tím nepředjímám, ale probíhá, je to objektivní skutečnost.
Také děkuji a máme tu dvě faktické poznámky. První pan poslanec Kuchař a připraví se pan poslanec Brázdil.
Jenom zareaguji na kolegu Haase, prostřednictvím vás. Druhá věc je jenom k těm ziskům PVZP, které nepřevádí, jak jste říkal, do VZP.
Také děkuji za dodržení času a nyní pan poslanec Brázdil, také s faktickou poznámkou. Nyní je přihlášen pan poslanec Feranec s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Haas. Pane poslanče, prosím.
Dámy a pánové, také budu reagovat na kolegu Haase.
Také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Haas.
Mohl bych vám celou tu časovou řadu odcitovat.
Dále se omlouvá paní ministryně Jana Černochová od 18.30 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo a přeji, paní předsedající, kolegyně, kolegové, všem dobré odpoledne. Jediná kandidátka, paní Jana Gáborová, získala 160 hlasů, takže byla zvolena. Obsazovali jsme jedno místo, takže tím tato volba končí.
Moc děkuji. Tento bod 114 tedy zůstane přerušený. Já ho tímto otevírám. Můžete pokračovat ve svém projevu, pane předsedo, prosím.
Fialova vláda se změnou zákona pokouší dokončit politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto zákona bránit všemi zákonnými prostředky, protože prosazujeme svobodu a demokracii. Jednotliví senátoři jsou voleni přibližně 10 % voličů ve svých volebních obvodech a zastupují tak naprostou menšinu veřejnosti. V naší zemi bychom měli naopak posílit právo na svobodu slova a názorů bez účelových dehonestací lidí ze strany některých médií. Takže já jsem tady jasně ve svém projevu zdůvodnil, proč SPD je proti tomuto návrhu zákona. Američtí vojáci budou také moci používat armádní výcvikové prostory a používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. SPD plně stojí za občany, kteří nechtějí přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území České republiky. Za nás říkám, že my nechceme tady ani americké vojáky, ani ruské, ani německé, prostě my nechceme tady přítomnost cizích vojáků na našem území - že tady budou v nějakých budovách, anebo si tady snad dokonce budou stavět základnu. Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Pravda, snažíme se o to léta, všichni nám to tady blokujete. Neumožňuje, že hnutí ANO v tom návrhu o referendu říká, že zakazuje lidem hlasovat o mezinárodních smlouvách. Nebo nechcete vojenské přítomnosti v České republice? Takže já bych rád toto navrhl jako první bod, protože je to potřeba projednat, protože paní ministryně Jana Černochová z ODS jede do USA.
Ještě než otevřu rozpravu, tak tady mám přihlášku pana poslance k minulému hlasování. Už nikoho dalšího neeviduji, takže nyní skutečně otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Šebelovou. Takže prosím paní poslankyni Šebelovou.
Vážený pane ministře, kolegové, vážený pane senátore, já bych se úplně krátce pouze chtěla vyjádřit, protože se v podrobné rozpravě potom přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který podáváme spolu s kolegy. Proč tak činím? Proč si myslím i já osobně, že je to důležité? A do budoucna, až budeme řešit, že skončí dočasný institut ochrany ukrajinských uprchlíků, tak si myslím, že toto může pomoci.
Také děkuji. Další přihlášená je paní poslankyně Štefanová.
Našemu zdravotnictví nadále nevznikají dluhy neplacením za poskytnutou péči od komerčních, často zahraničních pojišťoven. Jde o návrh na změnu zaběhnutého a funkčního systému, který přináší pouze riziko jeho narušení.